Když to tady bylo ještě před tím Senátem, tak bych to zopakoval pro kolegy, protože to je hrozně nebezpečné, to se vám může vrátit jako bumerang. Protože já bych vám v tom případě připomněl manželství pro všechny, které také funguje v západní Evropě. A tam určitě vy ani kolegové z KDU-ČSL nebudete argumentovat, že to tam platí, tak je to důvod pro to, aby to platilo i u nás.
Takže pan poslanec Leo Luzar s faktickou poznámkou.
Ke kolegovi Nacherovi tady. On má pravdu ve svém základu, že to je jeho názor. Ale používá metodu, že sice já bych navrhoval zákon, aby to zrušil a zakázal, nebo zrušil ten zákon, to je můj názor, ale jelikož vím, že bych narazil, tak půjdu dílčími kroky a dám jenom že jako, abych to mohl trošku zmírnit. Dalo by se to i takhle vykládat, pane kolego, a já si myslím, že to taky možná takhle vnímáte. Čili vaším prostřednictvím ke kolegovi Skopečkovi. Já jsem ten příklad zahraničí použil z jednoho prostého důvodu. A když se baví o tom, jestli komunisté podporují křesťany, tak on takový starý židovský vtip hovoří o tom, že první komunista byl Ježíš Kristus.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Takže prostřednictvím předsedajícího ke kolegovi Nacherovi, abych byl správný. No řekl jsem to správně, ne? Nacherovi, no. Jenom jednu větičku. Já to, co říká pan kolega Bláha, velmi chápu a je to jenom o tom se o tom fakt pobavit. A chtěl bych ke kolegovi Skopečkovi, který tu tedy není, který tam měl dva argumenty. Většinově dostávají náhradní volno.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení kolegové. Už bychom si měli sepisovat tady ty argumenty, se kterými se šermovalo, které se tady opakovaně vytahují a které přibývají nově. Ekonomické důvody, kterými se šermovalo kdysi, tak se ukázalo, že žádné vlastně nejsou, že to nic nezpůsobuje. Tak už se víceméně nevzpomínají. Řadu těch státních svátků patrně podporovali také kolegové z ODS, když vznikaly. Mě by zajímala ta dikce při obhajobě zavádění státního svátku. A skoro bych se vsadil, že tam nezaznívalo, aby mohli studenti chodit na brigádu.
V životě by mě nenapadlo, že se stane, co se stalo. Stavět byty, infrastrukturu, aby se lidé mohli vrátit zpět. Evropa podle AB není v přístupu k Sýrii jednotná, nejlepším řešením by nicméně podle premiéra byl Marshallův plán se Sýrií. Takže s nimi může projednat i záležitosti zmíněné během návštěvy v Turecku. Jako zahraniční politika Evropské unie de facto neexistuje. Každý si dělá, co chce. Řešit migraci. Já nechápu, proč teda to nikdo neřešil. Vždyť to vlastně tady řekl pan prezident. Samozřejmě že nikomu neřekl - a nemůžete mně říkat, že jsem úplný hlupák, že to bylo jasné. Nebylo to jasné. Já jsem řekl ano, nedělejte to vy, měla by to dělat Evropa. Pětice evropských států rovněž varovala, že obnovení bojů povede k dalšímu podkopávání stability celého regionu a ohrožení životů civilistů. No a proč teda - Spojené státy jsou náš spojenec. Seděl jsem s ním u stolu. Byl tam Mike Pompeo, v New Yorku, všichni byli v pohodě. Spojené státy se rozhodly, že stáhnou vojáky, což je samozřejmě podle mého názoru chyba. A možná jsme tam mohli mít z Evropy, údajně, ale to jsem nedohledal, že v minulosti Spojené státy nabízely evropským členům bezpečnostní rady OSN, aby tam poslaly i svoje zastoupení. Ale to nedopadlo. Bohužel ta operace asi pokračuje. Ale ohledně například vývozu zbraní... Šéf německé diplomacie Heiko Maas je vůči hospodářským sankcím zdrženlivý. Je důležité, abychom vedli s Tureckem dialog, abychom na ně mohli působit. A já jsem byl jeden z mála evropských premiérů, který o tom mluvil v tom New Yorku. Večer jsem mluvil se Charlesem Michelem, premiérem Belgie. Musíme to řešit. Ano, protože samozřejmě vyhrožování Evropě migranty je špatně. Takže Evropa má obrovské problémy a znovu se ukázala jako totálně neschopná akce. To měl někdo skočit do letadla, okamžitě tam jet! A znovu, já se budu ptát. Evropa má plno problémů, i když to vypadá tak, že ten brexit nakonec dopadne. Ale odchází ta Velká Británie, bohužel. Takže teďka nevíme, jestli bude ta nová Komise, nebo nebude nová Komise. To, že paní prezidentka Čaputová má nějaký názor, to je fajn. Ale já mluvím ne s prezidenty, ale s premiéry. Možná i těch 700 tisíc uprchlíků, kteří jsou nelegálně v Evropě a nedostali azyl, by se perspektivně mohlo vrátit. Mimochodem já jsem v New Yorku jednal i se zmocněncem Spojených států na Sýrii Jeffreyem. Jednal jsem s ministrem zahraničních věcí Sýrie, protože i s tou Sýrií musíme mluvit. No a tady doma samozřejmě je to vždycky pro dobrotu na žebrotu. Paní kancléřka, pan prezident Macron. A slíbili to, to je ten problém. A Erdoganovi slibovali mraky věcí. A potom jak to tedy dopadne s tím západním Balkánem?
Ve skutečnosti je to velmi omezený pohled. Je to přeregulované a je to úplně zbytečné. Takže za Starosty, nezávislé i za sebe říkám, podporujeme jednoznačně senátní verzi, která to vrací do bodu nula.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den ještě jednou, kolegyně a kolegové. Já jsem se nakonec přihlásil do řádné rozpravy, než abych tady reagoval, ač mě svrběl jazyk na mnoho faktických poznámek tady kolegů po mé levé ruce. Pan kolega Mihola se tady ptal na filozofii státních svátků. Proto je mám rád. Nemám je rád jenom proto, že je třeba volno. Ale rozhodně nejsou důvodem, aby stát někomu něco zakazoval a přikazoval, co má o těch státních svátcích dělat. To by mělo být skutečně svobodné rozhodnutí, do kterého stát nemá co mluvit. Zákaz se zavedl údajně ve jménu ochrany zaměstnanců, ale mně to spíše připadá, že se zavedl ve jménu sociálního inženýrství a neutuchající touhy mluvit lidem do jejich životů. A to ukazuje, jak každá podobná regulace ze strany státu a ze strany moci zákonodárné křiví trh. Celkový zákaz prodeje ukazuje tedy na jasnou nerovnost. Ale to přece děláte vy. Vy chcete na půdě Sněmovny rozhodnout o lidech této země, vzít jim svobodné rozhodování ve jménu vlastních a partikulárních zájmů, které jste tady říkal. Ale myslím si, že tady je to jasné. Je tady snaha skupiny poslanců, kteří cítí nějaké vnitřní pnutí určovat lidem jejich vlastní život a každodenní život lidí, a je tu skupina poslanců, ke kterým se řadím já, kteří nemají tuto vnitřní touhu za každou cenu mluvit lidem do jejich každodenních životů. Hlasování rozhodne.
Děkuji. Nyní pan poslanec Jiří Mihola s faktickou poznámkou.
Musím zareagovat na kolegu Munzara vaším prostřednictvím. Problém je, že tady mnozí kolegové nejsou po celou dobu, neslyší všechno, co tady zaznělo, tak jednak buď se opakují, anebo reagují potom zcela nesmyslně. Nepodsouvejme si prosím vás opravdu, že někdo chce někomu něco organizovat. Kdo to kdy řekl! Tady padá termín sociální inženýrství. Co takový Baťa? Jestli mu vůbec rozumíme pořádně. Tady bychom s tím vystačili. O tom se tady často mluvilo, tím se nejčastěji argumentovalo. Já ji klidně připravím. Věřím, pane kolego Pávku a další starostové, že ji podpoříte. Děkuji.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Aleny Gajdůškové. A opět opakuji, prosím o klid, protože jde o faktické poznámky a chtěl bych, abych mohl měřit čas všem stejně.
Děkuji. Jenom rychle. Já k tomu dodám jen tolik na adresu pana poslance Munzara prostřednictvím pana předsedajícího. A o tom vlastně jsme se tady bavili.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážení kolegové, kolegyně, máme poslední šanci ponechat ten stav tak, jak je, a zamezit hromadným žalobám těch, kteří se budou cítit poškozeni. Protože tady to zaznělo. A v ten okamžik dojde k čemu? Ti, kteří se budou chtít bránit, pokud vrátíme ten stav zpátky, tak samozřejmě podají hromadnou žalobu na stát, aby toto vyžadoval, a v ten okamžik, jak to dopadne? Nebude moci mít otevřeno opravdu nikdo. Děkuji za pozornost.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Na rozdíl od paní poslankyně Gajdůškové si neosobuji právo rozhodovat za všechny naše občany, co je pro ně zbytné a co je pro ně nezbytné.
Pan poslanec Onderka nemá zájem. Nebo zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Kovářová? Také nemá zájem. Takže otevírám rozpravu.
Já se nejprve omluvím, že tak často chodím hovořit. My nepodpoříme ani jednu z verzí, a sice z toho důvodu, že místní poplatky jsou také daně, které se tímto opatřením zvyšují, a my jsme proti tomu. Tečka.
Děkuji. Další přihlášku do rozpravy nemám. Hlásí se prosím někdo z místa? Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji.
Nemá zájem. Pan senátor? Žádost o odhlášení slyším. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Potřebný počet máme nastavený. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji paní místopředsedkyni vlády a panu senátorovi. Informace k pozměňovacím návrhům máme v naší poště. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Důvodem byla adaptace některých předpisů v působnosti Ministerstva vnitra, která reagovala na nařízení Evropského parlamentu a také Rady o podpoře volného pohybu občanů. Šlo o zjednodušení některých požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii.
On je to totiž svátek, který Parlament takto označil. A v našem právním řádu je také jistý zákoník práce. A v tom je ta podstata, protože my samozřejmě zde máme profese, jako jsou úředníci, jako jsou dělníci, jako jsou učitelé, a ti mají pracovní volno. Takže o tom je ten spor a o tom je i to Velikonoční pondělí.
Připraví se pan poslanec Petr Dolínek.
Pouze dovolte poznámku k mým dvěma předřečníkům podle jednacího řádu. Stále nevíme, jaký svátek související s českou státností je to Velikonoční pondělí. To jste nám nevysvětlil. A proti diskriminaci bychom se měli všichni ozvat. A pan poslanec Bláha, dovolte, mě rozveselil, když nás poprosil a řekl: udělejte něco pro ty podnikatele, zakažte jim něco. Já jsem přesvědčen, že nejvíc uděláme pro podnikatele, když jim nebudeme nic zakazovat ani nařizovat a necháme to prostě na nich. Oni se rozhodnou, jestli budou mít otevřeno. Oni se rozhodnou, jestli budou mít zavřeno. To si myslím, že je nejférovější přístup.
Děkuji. Ne ten podnikatel! Ten je doma. Myslíte, že nějaký manažer Makra je na Velikonoční pondělí někdy v práci? Ten je doma s manželkou, možná prodloužený víkend u moře. Ale ta ženská je za tou kasou. O tom se tady bavíme dneska. Ne o tom, že zakazujeme něco podnikatelům, ale že podnikatel může svému zaměstnanci přikázat, že musí opustit rodinu na státní svátek a jít do práce. Jak sociální demokracie, tak si dovolím zde mluvit i za naše kolegy v lavicích KSČM, dlouhodobě chtěla všechny tyto svátky, aby tam byly. Tak nedělejte z toho zbraň z něčeho, co tady pokřivila samotná Poslanecká sněmovna. Jestli chce podnikatel podnikat, ať ten manažer Makra si za tu pokladnu sedne na Velikonoční pondělí a prodá tam něco tomu, kdo to potřebuje.
První reakce na pana poslance Dolínka. Já mám svědomí čisté. Kdo hlasoval pro výběr náhodných svátků? Sociální demokraté, komunisté, nebo ODS? On je pro i proti současně. A teď nevím, který z těch jeho postojů mám napadnout, jestli to, že je pro, nebo proti. Zkuste si zavolat. Ale v druhé větě řekne, proč je tam zákonem posíláte. Prodloužený víkend někde u moře. To je karikatura podnikání. Nemluvte o těch několika miliardářích. Tak jako od vás to zní fakt dobře. Tak neříkejte, jak ten podnikatel nedělá nic, jenom si počítá ty peníze.
Tak tady zaznělo, že má být zavřeno tam, kde je to zbytné. Tak proč není zavřeno v restauracích, v kavárnách? Tam přece jedou rodiny trávit ten čas, protože vy jste jim to naplánovali. A teď tam bude zavřeno. A druhá věc. Tak tam je přece ta hranice 200 metrů. Nebo je to rodinný podnik, nebo by tam poslal dceru, syna. A on nemůže. To je to filozofické nepochopení.
Jako pamětník mohu zodpovědět i ten dotaz, proč byly tehdy předkladatelem vybrány právě tyto svátky. On to tady z tohoto místa v minulém volebním období vysvětloval, byl to senátor František Bublan. A věděl, že kdyby chtěl tehdy prosadit všechny svátky, tak by to bylo obtížnější. Takže prostě je to výsledek nějakého kompromisu. V druhé poznámce bych rád reagoval na pana předsedu Kalouska, který mi tedy vyčetl, že moje faktická nebyla v tom duchu, jak měla být, tak teď snad bude. Doslova říkal, oni se rozhodnou, jestli mají mít otevřeno.